Tak ta čeština je taková bohatá na tohleto. A já si myslím, že mnozí z vás by to brali tak, že ty peníze vám někdo bere. Protože vy na ně máte nárok, ten nárok někde vznikl, vy už jste s nimi počítali. Takže to jsou takové hry. Ale pro toho člověka je to v zásadě to samé, on ty peníze prostě nedostane, nebo nedostal by je, na které má nárok. Viděli jsme ten únorový výsledek, ten tedy byl varující. Ale to je zase prostě o tom, jak si s tím poradíte. Ano, je to také záležitost České národní banky. Všude tady vzniká nějaké legitimní očekávání. A tady tedy jste se také neošidili. Nicméně tady se bavíme o tom, na koho to dopadá. Znovu tam připomínám ty debaty, které jsme měli nad rozpočtem. Je po prezidentských volbách, a najednou tady sledujeme úvahy o možném zvýšení poplatků ve zdravotnictví, navýšení daní, snížení částek, které mohli očekávat učitelé, v tomto případě jsou to důchodci s tím největším dopadem. A je to jasné. Považuji to opravdu za ostudné.
To znamená nedat lidem peníze. Nesouhlas parlamentní opozice se zkrácením procedury proto nezakládá prvek mimořádnosti ani v kontextu pochopitelného zájmu vlády na přijetí napadeného zákona před začátkem rozpočtového roku. - A to se děje. Výše uvedené závěry nelze interpretovat tím způsobem, že Ústavní soud jakkoli snižuje nebo relativizuje oprávněný zájem vlády na důvěryhodnosti České republiky na finančních trzích, projevující se v příznivých ratingových hodnoceních. Úlohou Ústavního soudu není hodnotit napadené zákony měřítkem jejich účelnosti, a zasahovat tak do politické soutěže. Ústavní soud je povolán k tomu, aby poskytoval ochranu politické soutěži demokratických sil, jakož i ostatním výše vyloženým ústavním principům, které se vztahují k proceduře stanovené pro přijímání návrhů zákonů. Ústavní soud na svoji funkci ochrany ústavnosti nemůže rezignovat pouze z důvodu obecného a hypotetického rizika, nepodloženého žádnými konkrétními daty, že by jeho nález vydaný v řízení o kontrole norem mohl mít negativní dopad na hodnocení České republiky ze strany ratingových agentur, respektive že vyvolá negativní reakci ze strany finančních trhů. Tento případ se však významným způsobem odlišoval od nyní projednávané věci.
Pokud budeme takovými lidmi pohrdat a nebudeme se snažit jim pomoct, tak to prostě nedají. Velká nevýhoda toho venkova je, že prostě nejsou byty. To je výjimka, když na venkově jsou nějaké byty, myslím tím bytové domy, a ti senioři, jak stárnou, tak také nemocní a potřebují i zdravotní péči. Já si myslím, že jako nástin toho, jak to funguje mezi seniory, by vám to mohlo stačit. Přeji vám krásný den.
Děkuji. Pane poslanče, prosím.
Děkuji za slovo. Děkuji za pozornost.
A další s přihláškou do podrobné rozpravy je paní poslankyně Pokorná Jermanová.
Děkuji, paní předsedající. Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové. Pravidla jsou od toho, aby platila. Systém valorizace penzí byl nastaven, aby ochránil příjemce důchodů před růstem cen. Starobní i invalidní důchodci nemají často možnost vzhledem ke své zdravotní kondici si přivydělat. Proto mechanismus reaguje na růst jejich životních nákladů. Dovoluji si připomenout, že právě potraviny a věci, bez kterých se neobejdou, zdražují nejvíce. Podmínky pro valorizace nastaly dnem vyhlášení indexu spotřebitelských cen 10. února letošního roku. Až poté si vláda vzpomněla, že na to nemá prostředky v rozpočtu, a chce zpětně měnit pravidla hry. To je z mého pohledu nebezpečné a do budoucna to vytváří atmosféru nejistoty. Vláda zapříčinila růst cen svou liknavostí. Důsledky toho však mají odnést občané, zejména pak ti nejzranitelnější. Ta argumentace je však často, promiňte mi ten výraz, mimo mísu. Je jen otázkou, kdy napětí mezi zaměstnanci a zaměstnavateli povolí a firmy i stát budou nuceny nerovnováhu narovnat. Škrcení ekonomiky může vést k tomu, co si nikdo z nás nepřeje. Vláda změnila valorizaci tak, že místo procentního nárůstu zvolila kombinaci zvýšení o fixní částku a procentní zvýšení. To by snad bylo v pořádku, protože teoreticky to může vést k sevření nůžek mezi nejnižšími a nejvyššími důchody. Z principu bychom to mohli přivítat, ovšem ne v podobě, kterou prosazuje silou vláda. Polepší si totiž jen minimum lidí s důchody kolem 8 000 korun. A co si budeme povídat, tento příjem je v dnešní době velmi nízký.
Ano, správně. Ani jednu z těch podmínek současné téma valorizace důchodů nesplňuje. Nebo snad valorizace důchodů ohrožuje bezpečnost našeho státu? Nemá ani smysl se bavit o tom, že značnou hospodářskou škodou je, pokud stát vyplatí seniorům peníze, které jim ze zákona vyplatit má. Tento argument prostě pokulhává. Je dobré si připomenout, že velmi podobnou situaci jsme už jednou zažili. Od tehdejší situace se ta dnešní liší jen v jediném: tehdy ještě nešlo o jasnou otázku, zatímco dnes máme už rozhodnutí Ústavního soudu. Když vláda o inflaci věděla celý loňský rok, její výši ve druhé polovině roku 2022 a v lednu 2023 nelze až v únoru 2023 označit inflaci za mimořádnou a neočekávanou. Také podle ústavního experta Zdeňka Koudelky jde o zneužití nástroje stavu legislativní nouze. Vyhlášení stavu legislativní nouze hodnotím jako nepřípadné, protože je určen k věcem, které přijdou náhle, například přijdou povodně a bude nutné urychleně řešit jejich důsledky. Je to protiústavní hned ve dvou rovinách. Vedle legislativní nouze je to i retroaktivita. Budeme o tom jednat, až to k nám dorazí. Odmítal také předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS říct, jestli by vládní senátoři předlohu automaticky podpořili. No prosím, tady je taky naděje. Tak tedy znovu. Vláda o ní věděla a měla celou situaci řešit podstatně dříve. Ale naše země nepotřebuje vládu alibistů. Potřebuje vládu, která má řízení země pod kontrolou. - No, prosím. Asi má nějaké tajné fondy. Podrývá totiž nejen udržitelnost státního rozpočtu, ale hlavně jeho věrohodnost. No a protože se víkend panu ministrovi Stanjurovi moc nepovedl, ale on byl spokojenej, ještě bych se rád zastavil u jeho vyjádření na serveru Novinky. No, takže já myslím, že ta situace je jasná. Vybudovali tuto zemi, naši krásnou zemi, a bohužel tahle vláda ji devastuje. Takže hnutí ANO bude nadále bojovat za naše důchodce. Uděláme všechno pro to, aby zkrátka tohle nenastalo, protože pro vládu jsou to drobné, ale pro důchodce jsou to důležité peníze.
Já nejprve přečtu omluvy. Paní poslankyni Richterovou zde nevidím, v tom případě poprosím pana ministr práce a sociálních věcí o jeho faktickou poznámku.
On vždycky tady přijde, řekne tři čtyři hodiny projev, který otočí šestkrát, sedmkrát ta témata, pak odejde domů, tam se vyspí, nechá tady i své kolegyně a kolegy, kteří tady drží celou tu noční službu, a zase se vrátí. Já bych mu chtěl říct, že toto je něco, co by měl on znát jako bývalý ministr financí, jako premiér. Je to predikce, která je poměrně přesná.
A znovu opakuji, je to kategorie, která je tím zvýšením cen ohrožena skutečně velmi.
Jste v pořádku prosím?
Váš postup je, pane ministře Jurečko, nejen bezohledný, což je stále častějším charakteristickým rysem způsobu vlády této koalice, ale je protiprávní a protiústavní. Pokud chce tato vláda měnit valorizační pravidla, pak by jejich změna měla platit výlučně pro budoucí valorizace, na které ještě nevznikl důchodcům právní nárok, aby byla vyloučena právě retroaktivita postupu vlády a nebyla tak zpochybňována právní jistota důchodců. Stav legislativní nouze vyhlašuje předseda Sněmovny na návrh vlády podle jednacího řádu, který může být vyhlášen na určitou dobu. Při vyhlášeném stavu legislativní nouze může předseda Sněmovny rozhodnout... A omlouvám se na zbytek jednání.
Nyní vystoupí pan poslanec Juchelka, připravena je i paní poslankyně Pastuchová.
Pokud se podíváme úplně na začátek, jakým způsobem vznikla právě tady tato inflace v průběhu minulého roku, a víme to, že to bylo samozřejmě způsobeno i tou energetickou krizí, která byla způsobena válkou na Ukrajině, tak ta inflace neustále rostla. Jakmile jsou splněny podmínky, vzniká prostě a jednoduše současným seniorům na zvýšení toho důchodu, ať už je to důchod starobní, invalidní, vdovský, jednoduše nárok. A tady se domnívám, že to legitimní očekávání všem starobním důchodcům vzniklo. Ústavní soud už několikrát konstatoval, že pokud někomu vznikne ze zákona nějaké právo, což my samozřejmě víme, že vzniklo už 10. února, i když tento zákon ještě není účinný, jak říká Ústavní soud, nelze jednostranně takové právo zase odebrat. A já mám pocit, že tady o toto se snaží právě tato vládní koalice. A jakým způsobem se o to snaží? Snaží se o to novelou zákona o důchodovém pojištění, který je dle našeho názoru retroaktivní, a tam říká, že to rozhodne Ústavní soud.
Nedávno jsem stál v obchodě u pokladny, říká pan Kubík, a přede mnou nakupoval starší pán. No a vlastní zeleninu nemáme, protože zkrátka po revoluci nám říkala ODS, že všechno dovezeme. Samozřejmě nesmysl. Ale pokud s ní nepočítala vláda se všemi odborníky, které má, myslíte, kolegové, že s ní počítají důchodci? Říkáte, my jsme s tím nepočítali, tak vám dáme méně. Ale komu mají dát méně oni lidé, kteří už si většinou nemohou přivydělat nebo přidat směnu navíc, aby vyžili? Už teď řada seniorů nakupuje jen v akci a ideálně v kategorii "pomozte nám neplýtvat". Vážené kolegyně, vážení kolegové, snížení červnové valorizace považuji za zločin a způsob projednávání považuji za neférový a věřím, že i Ústavní soud potvrdí jeho nezákonnost. Pan poslanec Sadovský taky neměl možnost se vyjádřit., tak nám říká: Dovolte mi upozornit na jednu skutečnost. Máme tu rozhodnutí Ústavního soudu k podstatě zneužití legislativní nouze z roku 2011, ale o tom později. V posledních letech jsme byli svědky růstu nákladů na zdravotní péči, bydlení a základní životní potřeby, což může mít pro důchodce fatální důsledky na jejich finanční situaci. Je třeba se zaměřit na řešení, nejen škrtání. Pokud máme na sponzorování války, musíme mít i na důchody. To, co navrhuje vláda, je nepřijatelné a nekoncepční. Vyhlásili jste stav legislativní nouze. A co na úplně identickou akci ODS říkal v minulosti Ústavní soud? Například v roce 2011, cituji - pan Sadovský cituje: Ústavní soud přistoupil k posouzení důvodnosti vyhlášení stavu legislativní nouze, v němž byl napadený návrh zákona projednán. Hrozba značných hospodářských škod státu tedy měla spočívat v tom, že státní rozpočet by vycházel z neexistujícího právního stavu, v důsledku čehož by došlo k prohloubení deficitu veřejných financí. Tato skutečnost by měla zároveň vliv na hodnocení důvěryhodnosti České republiky na finančních trzích, což by se projevilo ve snížení ratingu a zdražení dluhové služby. Ústavní soud se zabýval především otázkou, zda výše vymezenou obstrukci opozičních poslanců lze považovat za mimořádnou okolnost. Uplatněním této námitky je takový způsob projednání návrhu zákona znemožněn. Pokud při projednávání návrhu napadeného zákona byly uplatněny námitky, které směřovaly toliko k dodržení řádné legislativní procedury při projednávání návrhu zákona, nelze podle názoru Ústavního soudu v takovém postupu parlamentní opozice spatřovat žádný prvek mimořádnosti. V této souvislosti vycházel Ústavní soud ze specifik zákona o státním rozpočtu z hlediska jeho obsahových náležitostí, jakož i z jeho funkce v rámci ústavního a politického systému. Zákon o státním rozpočtu obsahuje souhrn očekávaných příjmů a odhadovaných výdajů státního rozpočtu v rozpočtovém roce.
Podobná loupež za bílého dne je pro nás nepřijatelná. Retroaktivita sama o sobě není ničím, s čím bychom se chtěli vyrovnat. Byli bychom rozhodně rádi, kdybychom se mohli seznámit s důchodovou reformou jako celkem. Jsme připraveni na ní spolupracovat, diskutovat ji. Neměla by to být rozhodně věc, kterou by už příští vláda měla měnit. Vzhledem k tomu, že považuji tuto novelu zákona za velmi nepovedenou, přesto se pokusím svými pozměňovacími návrhy, které za chvilku předložím, ji alespoň trošku zlepšit, ale z mého pohledu by bylo nejlepší, a proto tady navrhuji, tuto novelu zamítnout. Nyní bych vás ráda seznámila se svými pozměňovacími návrhy, které bych mohla rozdělit do dvou kategorií. Takže konkrétně. Je to společný pozměňovací návrh s paní kolegyní Balaštíkovou. Tento pozměňovací návrh se týká zdrojů státního rozpočtu a já ho nyní zdůvodním. Panu zpravodajovi dám samozřejmě v písemné formě. A já vám děkuji v tuto chvíli za pozornost.
Já také děkuji. Takže prosím pana poslance Kotta.
Pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Toto jsou mé pozměňovací návrhy.
Také děkuji. A dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Strýček.
Takže dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně a vážení kolegové.
V tuto chvíli si můžeme říkat, jakým způsobem jde zkrotit tu inflaci. Pan předseda Babiš, prostřednictvím paní předsedající, to tady řekl úplně na tvrdku. Úplně základem jsou energie v co nejkratší době. Ale je asi každému jasné, že ten bezprecedentní nárůst ceny elektrické energie je hnacím motorem inflace, která tady je. Pak se nám k tomu přidaly potraviny. Já jsem tady vystupoval s poměrně velmi dlouhým vystoupením a upozorňoval jsem na řešení Margaret Thatcherové v době ropné krize, která ho taky chtěla zavést, a nakonec došlo k její dohodě s producenty ropy a oni jí ty peníze dali. A ta nabídka tu byla. Ta nabídka tu byla, já ji neznám v absolutním čísle. Říkám, byla tady, možná bylo dobré ji využít, protože já si myslím, že to byla chyba. Asi tak. Takže já si myslím, že je to velmi důležité a že těm důchodcům je třeba pomoci. Že ta částka 760 korun bude naprosto nedostačující, protože ona vám část těch důchodců převede na ty úřady práce a budou sahat na ty sociální dávky. To by možná byl úkol pro ty sociální pracovníky a lidi, kteří s tím pracují. Já na to trošku koukám z pozice čísel, ale to neznamená, že neznám důchodce a že nemáme maminky a tatínky a nějak to funguje. Tak teď k meritu věci těch pozměňovacích návrhů. Ty pozměňovací návrhy jsou odůvodněné v těch sněmovních dokumentech, protože to je velmi podobné tomu, co tady načítali mí kolegové.
Prosím.
Já jsem byl ve dvou předchozích příspěvcích u dvou předchozích řečníků zmíněn, tak si dovolím zareagovat na oba jejich příspěvky. První ke kolegovi Nacherovi, prostřednictvím pana předsedajícího. Jenom heslovitě. Tak já bych chtěl říct, že tohle je ten nejhorší možný přístup k veřejným financím, takový ten velkopanský přístup, že tu 10 miliard, tu 20 miliard, a to je přesně ten začátek uvažování, který vede k tomu, že na konci jsou z toho stovky miliard deficitu a stovky miliard dluhů. Jestli je 20 miliard, kolegové, drobek, tak nám těch drobků dejte víc a budeme mít ty veřejné finance vyřešené velmi rychle, když je to tak podle vás jednoduché. Druhá poznámka je k platům ústavních činitelů. Kolega Nacher tady říkal, kdyby nějaký automat byl. Naše platy se odvíjejí od automatu. Byla tu dlouhá diskuse o tom, že si jako poslanci nechceme hlasovat o svých platech. Když se k tomu automatu došlo, tak se zase ten automat zmrazil. Když se rozmrazí, tak zase máme o tom rozhodovat my sami tady v Poslanecké sněmovně. A k té inflaci. Ukázalo se, že ty ostatní centrální banky se přidaly. Českou národní banku je třeba pochválit za to, že byla první a alespoň tu inflaci začala přibrzďovat.
Udělali jste z toho tu hospodářskou škodu, o které my máme pochybnosti, jestli je to hospodářskou škodou, nebo to hospodářskou škodou není. Protože vy jste ve své podstatě nám dali nějakou hodnotu a dali jste ji tu maximální. Říkáte, že bude způsobena škoda 600 miliard v průběhu deseti let. Říkám, nemá to ty náležitosti, které to má mít, a ve své podstatě já nevím. Já se třeba zeptám pana ministra. Mě by to docela zajímalo, protože my když jsme dávali zákony a šli jsme s RIA přes Legislativní radu vlády, tak musím říct, že paní profesorka Jílková s touto komisí nebyla. To jsou právě ty věci a ty náležitosti, které u toho nejsou.
Děkuji, paní poslankyně. Nyní pan poslanec Nacher s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Ožanová.
To je trochu masochismus už. Já jsem rozhodně neřekl, že 19 miliard je nějaký drobek. Jestli jsem řekl slovo drobek, tak to se tam pojďme podívat, že to je drobek. To jsem fakt neřekl.
Poté paní poslankyně Ivana Mádlová.
Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych se chtěla přihlásit také ke čtyřem pozměňovacím návrhům, kterými bych chtěla zmírnit dopady rozhodnutí této vlády, to znamená sáhnout a zkrátit zákonnou valorizaci, protože se obávám, že by to mohlo zvýšit míru rizika ohrožení příjmovou chudobou, která opravdu dosahuje kolem 40 % u občanů nad 65 let, u důchodců nad 65 let. Myslím si, že to je velmi závažné. To, že nevíte, jaká bude inflace, tomu se dá těžko věřit. Určitě jste nepředložili pevná stanoviska, abyste nás přesvědčili, že je nutné toto řešit ve stavu legislativní nouze a tak dále. Takže já bych teď se přihlásila k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům. Děkuju za pozornost.
Máte slovo.
Já bych chtěl zde vystoupit, zdůvodnit své čtyři pozměňovací návrhy. Vidíte, že mám připravený poměrně rozsáhlý rozbor, který toto zdůvodňuje. Nicméně vzhledem k tomu, že nedošlo k normální rozpravě, tak já to zestručním a samozřejmě moje pozměňovací návrhy jsou i se zdůvodněním nahrány v systému. Děkuji vám za pozornost a věřím, že některý z mých pozměňovacích návrhů podpoříte.